A proč jsme nabrali tolik učitelů? A kvůli tomu jsem jel i do Finska na oficiální návštěvu, kdy jsem zjistil, že učitel je nejprestižnější profese ve Finsku. Deset Finů se hlásí na tu pozici. Takže my potřebujeme reformu. Ale taková reforma se dělá nadlouho a my v první fázi samozřejmě jsme navyšovali mzdy, řešili jsme počty učitelů, samozřejmě je to financování prostřednictvím krajů.
Děkuji.
Dalším je pan poslanec Tomáš Martínek na pana ministra Antonína Staňka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Po úspěšném dokončení výzkumného projektu NAKI, který podpořilo Ministerstvo kultury 52 miliony korun, získaly metodiky certifikaci Českou společností pro jakost i osvědčení odboru výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR. Metoda DRA je dílem širokého týmu odborníků pod vedením profesora Marka Jíchy, profesora Jaromíra Šofra a docenta Iva Mathé. Metoda DRA je jedinou systémovou metodou převodu filmů z celuloidu do digitálního záznamu, která zaručuje zachování původního optického vzhledu díla. Ovšem v titulcích ani v restaurátorské zprávě není o použití metody žádná zmínka, nejsou tam uvedeni ani lidé, kteří digitalizaci realizovali. Opakem metody DRA je vulgární digitalizace, při které se procesní neodborností původní vzhled filmu neuchovává a vložené finanční prostředky se proto znehodnocují. Obrazová i zvuková složka filmů vykazovala podle expertů zásadní nedostatky. Jak bude využívat fond kinematografie a Národní filmový archiv, tedy organizace zřizované Ministerstvem kultury, certifikovanou metodu DRA při digitalizaci nejlepších českých filmů?
Vážený pane poslanče, děkuji vám za vaši interpelaci, jejímž hlavním předmětem je využití metody nazvané digitálně restaurovaný autorizát, neboli DRA, institucemi v působnosti Ministerstva kultury. K tomu musím na prvním místě sdělit, že tuto metodu nemohou státem zřizované instituce při restaurování filmů bezprostředně aplikovat. Zatím byla použita u projektů financovaných ze soukromých zdrojů, u nichž nebyl Státní fond kinematografie ani Národní filmový archiv odpovědný za průběh a výsledek restaurování. Vzorky vzniknou péčí laboratoře Centra poradenství a analytických služeb, která byla zřízena v rámci výzkumného projektu NAKI na FAMU. V současnosti Národní filmový archiv a FAMU jednají na základě platné dohody o praktických podmínkách dohodou předvídané spolupráce. Pokud jde o druhou otázku, pak jména všech, kdo se na digitálním restaurování podíleli, jsou uvedena v dokumentaci, která každý restaurátorský projekt doprovází. To je zavedená praxe. Jejich uvádění v titulcích filmů by bylo nadbytečné, neboť restaurování filmů je z principu týmová práce a zahrnuje desítky osob. Pokud zadavatel digitálního restaurování chce využít metodu DRA včetně uvedení jmen všech zúčastněných osob, Ministerstvo kultury nejenže uvedení jmen v titulcích nebrání, ale ani není způsob, jak by tak mohlo činit. A snad ještě jedna poznámka. Nelze jednoznačně tvrdit, že digitální restaurování financované z fondu Evropského hospodářského prostoru bylo nepovedené. Proto nelze mluvit o plýtvání penězi. Na závěr bych rád připomněl, že ani Státní fond kinematografie, ani Národní filmový archiv ve svých rozpočtech nedisponují prostředky, za něž by bylo možné zpřístupňovat české filmové dědictví metodou digitálního restaurování ve větší míře, a jak vyplývá i ze zápisu z jednání k digitálnímu restaurování, které proběhlo na Ministerstvu kultury v únoru letošního roku za účasti všech dotčených subjektů, by to nebylo ani účelné. Ponejvíce proto, že technologický vývoj v oblasti zpřístupňování filmů je tak překotný, že filmy zrestaurované před osmi lety již dnes technologicky neobstojí.
Já tedy doplním otázky, na které jsem částečně slyšel už odpověď. Uvedení metody DRA včetně jmen všech, kdo digitalizaci realizovali, je zásadní i pro budoucí možnosti využití nejstarších českých filmů. Kolik stála nepovedená digitalizace zmíněných sedmi filmů financovaná z Norských fondů? Jaká opatření přijalo ministerstvo, aby se podobné plýtvání penězi neopakovalo?
Děkuji za dodržení času.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omlouvám, protáhlo se jednání stálé komise. Než postoupíme dál, přečtu omluvenky, které mezitím dorazily. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Připraví se poslanec Jiří Valenta.
Děkuji za slovo. Poprosím tedy o odpověď vás, protože předpokládám, že v této poměrně zásadní věci jste spolu v kontaktu. Převážně se jedná o nezletilé z Afghánistánu či Sýrie, kteří prchají před válkou, traumaty, případně povinnou vojenskou službou pro Tálibán či režim Bašára Asada, kteří takto uvízli v Řecku. Chci zdůraznit, že mnoho zemí Evropské unie realizovalo či realizuje programy humanitárního přijetí těchto dětí a převzetí jejich azylového řízení, ať už je to Velká Británie, Estonsko, Irsko, Portugalsko, Litva, Lotyšsko, Finsko. Nejnověji takový projekt iniciovalo Slovensko, které již jedná s řeckými orgány o převzetí skupiny cca deseti dětí. V České republice s touto myšlenkou přišla europoslankyně Michaela Šojdrová. Podle vašeho vyjádření a podle vyjádření Ministerstva vnitra mělo Ministerstvo vnitra poskytnout součinnost pro vytipování vhodných kandidátů pro případné přijetí v České republice.
Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
My v místech konfliktů poskytujeme zejména humanitární pomoc, to znamená záchrana života, ochrana zdraví, snižování utrpení, ochrana před násilím a zneužitím, spíše než rozvojovou pomoc, to znamená omezování chudoby a nerovnosti.
Vážená nepřítomná paní ministryně, sociální služby a zejména neziskové organizace se každým rokem potýkají s problémem financování. Přitom neziskové organizace, jako je charita, diakonie a mnohé další, poskytují služby, které jsou na jedné straně potřebné a na druhé straně často finančně i společensky nedoceněné. Víme, že neziskový sektor nemá na finanční podporu ze strany státu právní nárok, a já se proto ptám, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí neuvažuje zahrnout alespoň některé druhy služeb do sekce mandatorních výdajů. A pokud ano, které služby by ministerstvo preferovalo? Děkuji za odpovědi.
Děkuji. Jelikož paní ministryně tady není přítomna, bude odpovězeno na interpelaci písemně. Další v pořadí je paní poslankyně Pekarová Adamová a je to interpelace na pana ministra Jana Hamáčka.
Děkuji za slovo. Nicméně vážený pane ministře, minulý týden přibyly další pochybnosti ohledně financování prezidentské kampaně Miloše Zemana. Mezi tyto firmy patří i společnosti, které financovaly Stranu práv občanů. Stranu, která významnou měrou financovala kampaň prezidenta Zemana. Připomínám, že ještě do března tohoto roku měl financování Strany práv občanů na starost Martin Nejedlý, dlouholetý poradce pana prezidenta. Na krácení daní se podle policie podílely firmy Michala Pechana, který získává zakázky na Hradě. Jeho firmy spadají pod strukturu společností, které oficiálně vlastní Rus Sergej Roldugin i další oligarchové spojovaní s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Například do financování kampaně prezidenta Zemana se ukazují dvě věci. Nedávno vydaná zpráva BIS přitom důrazně varuje před vlivem Ruska a upozorňuje na to, že je Česká republika cílem ruských aktivit, které tvoří součást obecné hybridní strategie zacílené proti NATO a EU. Rusové podle BIS ovlivňují českou politiku ve svůj prospěch a využívají lehkovážnosti českých politiků k získání informací. A už jen otázka , pane ministře: jak se stavíte k této situaci a co s tím hodláte dělat?
Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně. Tak dalším v pořadí je pan poslanec Martin Kupka. Tomáš Hanzel - jelikož mě nemá kdo vystřídat, ruším svou interpelaci.
Děkuji za slovo, vážený pane nepřítomný ministře vnitra. Jedná se o nezletilé většinou z Afghánistánu či Sýrie, kteří prchli před válkou, povinnou vojenskou službou pro Tálibán či pro režim Bašára Asada a kteří uvízli v Řecku. O jejich rodičích a příbuzných většinou nejsou žádné spolehlivé zprávy. Europoslankyně podle ověřitelných zdrojů odjela do Řecka, jednala s tamními úřady a dosáhla dohody na tom, že tento projekt by byl realizovatelný i v České republice i v této symbolické rovině.
Paní poslankyně Olga Richterová má interpelaci na paní ministryni Janu Maláčovou.
Pěkné odpoledne nebo podvečer. Dvěma paní ministryním, které tu jsou. A vím, že paní Maláčová je na poměrně důležité akci, takže chápu, že tady dneska nemůže být. Nicméně to, s čím jsem ji chtěla interpelovat, je něco, s čím se na mě obrací řada lidí, jak běžných voličů, občanů téhle země, které trápí, že děti nejsou v rodinách, že jsou u nás i nejmenší děti v ústavních zařízeních, tak na druhou stranu pěstounů, dlouhodobých i přechodných, pěstounů čekatelů. Ta problematika je, vím, velmi složitá. Moje otázka konkrétně směřuje na to, jakým způsobem Ministerstvo práce propojuje fungování jednotlivých krajů. Protože oč jde? Máme 14 krajů a ty si různým způsobem připravují své pěstouny a pracují s tím, jak je využívat. Tak se stává, že v jednom kraji jsou plně využití, naprosto na maximum, a jinde čekají. A přitom by i z hlediska nějakého regionálního dojezdu bylo možné využít právě pěstouny třeba ze sousedního kraje nebo nějakým způsobem výrazně sdílet zkušenosti. Jak podporuje sdílení zkušeností, sdílení pěstounů, sdílení těch kapacit celkově?
Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Koten, ten ruší svou interpelaci pro svou nepřítomnost.
Stále tady pan premiér nechodí na písemné interpelace ráno.
Jenom pro vaše připomenutí, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, jenom připomenu, čeho se moje interpelace týkala. A paní ministryně byla přerušena ve své řeči, v polovině své řeči. Já jsem trpělivý člověk. Ač jsem se domníval, že s paní ministryní to zvládneme vyřešit do konce roku, očividně to tak není. Nicméně si myslím, že by bylo fér dát příležitost paní ministryni, aby to, co tady říkala, mohla dokončit.
Návrh registruji. Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu. Ptám se, kdo je pro přerušení. Budeme v interpelaci pokračovat. Pan předseda Stanjura se hlásí.
Už se moc těším, až budete v opozici, pak budete plakat a brečet, ale vypadá to jako normální, že na to úplně kašlete. Čeho se bojíte? My jsme připraveni. K čemu pak je nástroj písemné interpelace? Úplně k ničemu. A to je postoj k opozici hnutí ANO. A když máte možnost, tak se debaty prostě bojíte. No nic. Nechvalně proslulý šéf Finanční správy odchází, údajně na vlastní žádost. Zůstávají za ním prohrané soudní spory a rizika velkých ztrát pro státní rozpočet. Pan premiér a paní ministryně mu poděkovali za skvěle vykonanou činnost, což je moc hezké. Jak takový člověk přemýšlí? Vzpomenu si, když spustil ve Finanční správě akci na kontrolu malých a drobných podnikatelů. Víte, jak tu akci nazval? Nevím, jestli mu to radil plukovník Šlachta, nebo někdo jiný, ale nemyslím si, že to je normální přístup k našim malým a drobným podnikatelům.
Ale řekla jsem, že prostě tomu dáme nějaký směr a nějakou vizi. A zeptejte se mne na tuto otázku za rok.
Prosím.
Dobrý den. Ale já bych chtěl poprosit, jestli by se třeba mohlo nějak vyřešit to, abych nemusel z toho zadního místa sem permanentně běhat a koukat na ty grafy. To už je spíše jako nástřel třeba na komisi pro práci Poslanecké sněmovny, tak ať ty grafy případně vidíme.
Už tam neukazují vůbec nic. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já jsem se paní ministryně chtěla zeptat na jednu věc. Ve střednědobém výhledu na další léta se počítá se snižováním výdajů na jednotlivých ministerstvech, to znamená, že jaksi trošičku bych řekla, že ty střednědobé výhledy počítají už s tím, že nebude tak dobře jako v následujícím roce nebo jako v roce letošním. Také bych se chtěla zeptat na to, zda by nebylo lepší, protože ten investiční plán, pokud se počítá na několik let investice ve výši 300 miliard, tak si myslím, že by to bylo dobré, a to z toho důvodu, že dnes víme, že na investice peníze de facto jsou, ale nejsou firmy, které by tyto investice stavěly... A asi by bylo nejlepší, pokud by se udrželo po celou dobu, i když hospodářství nebude v uvozovkách tak dobře šlapat jako dnes, že by se v podstatě udržela hranice těch investic na stejné úrovni i v letech špatných.
Aby nevznikla mýlka, já si myslím, že je potřeba mít vizi, mít představu, kolik se v příštích letech bude investovat, aby se na to mohly připravit kapacity stavebních firem, aby se mohly připravovat projekty v regionech. Zažil jsem to za osmiletého fungování starosty. Právě proto, abychom byli předvídatelní a firmám dali nějakou představu svého fungování. A proto mi pořád na tom investičním plánu nesedí to, že pracuje s tím, že se má v příštích letech ročně investovat 300 miliard korun. To je prostě nesplnitelný sen. A jestli se dá tato naděje obcím, krajům i státu, oni začnou projektovat, tak minimálně dvě třetiny z financí vynaložených na projekty budou vyhozeny a ty projekty zůstanou v šuplíku. Já teda se omlouvám, nemám větší plachtu , ale já to teda přečtu. V roce 2016 ale už je to jen 84 miliard, 2017 81 miliard. A v roce 2019 těch neustále opěvovaných, úžasných, a jsem za ně rád, 122 miliard. Kde je najdete?
Dobré ráno. Když už tady teda řešíme ty grafy, tak já bych se chtěl ozvat k oběma dvěma stranám, které tady mávají grafy. Pan poslanec Farský nemá svůj graf kótovaný od nuly, takže je podseknutý, a tím pádem je matoucí, to není v pořádku.
Paní poslankyně Kovářová.
Já myslím, že jsme se něco dozvěděli od paní ministryně, něco jsme se nedozvěděli, a to z toho důvodu, že teprve Rada vlády pro národní investování vzniká. Každopádně děkuji, paní ministryně, že jste na písemnou interpelaci dorazila, a budu se těšit na další odpovědi ve věci Národního investičního plánu.
Není tomu tak, takže děkuji. On by rád k tomu řekl pár vět.
Děkuji, pane předsedo, ale já si myslím, že to moje vystoupení nemusí být krátké, protože vzhledem jak k pracovním důvodům pana premiéra Babiše minule, vzhledem k osobním důvodům, které byly avizovány na dnešek, moje interpelace byla řádně zařazena a já mám právo, alespoň si myslím, podle jednacího řádu svoji interpelaci i bez přítomnosti pana premiéra tady odprezentovat.
Předpokládám, že se o tom přerušení hlasovalo, pane poslanče. Není tomu tak? Takže já respektuji rozhodnutí sněmovny.
My to bereme možná i jako podnět k měně daného zákona. Děkuji.
Děkuji. Další interpelací v pořadí je paní poslankyně Karla Maříková na pana ministra Richarda Brabce. Poprosím pana ministra o odpověď.
Děkuji za slovo. Je otázka, jestli vůbec někdo řekl těm lidem při výstavbě nebo před výstavbou, že tam je chráněné ložiskové území na ložisko kaolínu, a samozřejmě v té oblasti se kaolín těží desítky let. Především chci zdůraznit jednu věc, že Ministerstvo životního prostředí nevydává žádná povolení k těžbě, k tomu je příslušný výhradně báňský úřad, který spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. V tomto případě by to bylo povolení k těžbě. Ani množství petic tam nemůže hrát žádnou roli. Investor nicméně nemá ještě vydáno samotné rozhodnutí o povolení těžby, takže s těžbou nemůže začít. Pokud jde o délku těžby, investor usiluje o těžbu probíhající přibližně 14 až 16 let. Chci vás ujistit, že v procesu EIA byl vyhodnocen vliv záměru na veřejné zdraví. Součástí stanoviska EIA jsou uloženy podmínky za účelem ochrany vody. Pardon, jenom poslední větu. Pokud se jedná o nové skutečnosti aktuálně zjištěné, je třeba se obrátit na vodoprávní úřad nebo Českou inspekci životního prostředí. Zbytek případně doplním k vaší doplňující otázce. Dle rozptylové studie je na základě komplexního zhodnocení v úvahu připadajícího vlivu na ovzduší předmětný záměr z hlediska platných pravidel přijatých pro ochranu ovzduší v daném prostředí únosný.
Než pan premiér dorazí k mikrofonu, přečtu omluvy.
Mediální výchova je součástí rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání. Mediální výchovu lze také realizovat formou projektového vyučování. Mediální výchova nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií a žáky vybaví základní úrovní mediální gramotnosti. Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Mají výrazně nadoborový, transdisciplinární charakter. Jejich cílem je rozvíjet nejen dovednosti a znalosti žáků, ale též utvářet jejich postoje a hodnoty a chápat danou problematiku v širších souvislostech oborů i každodenní praxe. Kromě mediální výchovy zahrnují stávající rámcové vzdělávací programy například environmentální výchovu, výchovu demokratického občana či myšlení v evropských a globálních souvislostech. Pravidla pro výuku mediální výchovy jsou plně v kompetenci školy, ve kterých ročnících a jakým způsobem bude jako průřezové téma vyučována. Školy ale musí zajistit to, že žáci daného typu a stupně škol budou seznámeni s jejich obsahem definovaným v rámcovém vzdělávacím programu, avšak s tím, že některé obsahy jednotlivých témat mohou akcentovat. Je možné realizovat integraci do jiných předmětů formou projektu či samostatného předmětu. Jsou uvedena také doporučení pro přístup k hodnocení mediální výchovy i příklady, jak začlenit mediální výchovu do školního vzdělávacího programu. V rámci práce na revizích rámcových vzdělávacích programů byla v letošním roce zveřejněna studie, která pojmenovává zásadní směry budoucího vývoje mediální výchovy. V letošním roce byl také ustaven expertní tým, který pracuje na aktualizaci obsahu mediální výchovy. Občanská kompetence je jednou z klíčových kompetencí, kterou si žáci musí ze školy odnést. Rámcové vzdělávací programy procházejí v současnosti revizí prováděnou Národním ústavem pro vzdělávání jako odbornou organizací podřízenou Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Paní poslankyně bude pokládat doplňující dotaz, předpokládám.
Prosím, zeptejte se i kolegů v pobaltských zemích, ve Finsku. Ptala jsem se na to, proč nebyla schválena ta koncepce občanského vzdělávání, která opravdu v mnoha zemích je, a netýká se to jenom škol. To je opravdu koncept, který jsme my ještě neudělali.
Vážený pane premiére, moje otázka je velice krátká. Budu velice rád za odpověď. Vy jste přislíbil, že se pokusíte zjistit informace z Evropské komise k věcem, které by objasnily tuto situaci, popřípadě oddálily ty problémy nebo ty obavy, které mají zaměstnanci.
Já jsem to popletl, máte pravdu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Chtěl bych říct, že tady tu stížnost nebudu asi celou číst, poněvadž je poměrně obsáhlá, ale věcně bych ji zkrátil na podstatné náležitosti. Tak to stojí na vašich internetových stránkách Ministerstva vnitra. A co se musí předložit? Asi za 20 minut žadateli volala jiná úřednice, paní Heřmanová, s tím, že kolegyně, která žádost převzala, je nová a nevěděla , že podpis musí být ověřený. Tak myslíte si, že můžu požádat ještě jednou? Děkuji, pane ministře, beru to jako vstřícné gesto.
Poprosím pana ministra o odpověď.
Prosím, vaším prostřednictvím se osobě vám blízké omlouvám a věřte, že tu věc nechám prošetřit. Asi pochopíte, že teď z místa nejsem schopen konkrétně posoudit, co se tam přesně stalo.
Děkuji.